Ty pokusy už tady byly i v závěru minulého volebního období.
Musíme myslet na to, že posudky se zrychlí, budou vyřízeny rychleji. Takže já za zdravotní sestry za tohle děkuji.
Ptám se, zda někdo další se ještě hlásí?
Skutečně se v době projednávání tohoto návrhu zákona, které tady ve Sněmovně probíhalo poměrně konsenzuálně, objevily některé pochybnosti v mediálním prostoru, ale i na sociálních sítích. Já bych chtěl tady ty obavy jednoznačně rozptýlit. Primárně se počítá s tím, že se budou věnovat té trochu jednodušší agendě, jako jsou třeba průkazy osob se zdravotním postižením, některé typy příspěvku na péči a podobně. Naopak ty nejkomplikovanější agendy, což jsou zejména posuzování invalidity, zůstanou nadále v kompetenci lékařů posudkové služby. Chci vás kolegyně, kolegové, požádat o jeho podporu. A přestože se velmi snaží, tak nám budou samozřejmě ze systému odcházet. Těch kroků je potřeba udělat i ve vzdělávání. Máme stále neefektivní komunikaci mezi klinickými lékaři a lékaři posudkové služby. To znamená, pokud toto dokážeme zlepšit, dokážeme dostat spoustu těch agend do elektronického prostoru, tak si myslím, že nebudeme mít tak velké problémy na lékařské posudkové službě. Děkuji za pozornost.
Není tomu tak.
Máme tady velmi jednoduchou situaci.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?
Mám za to, že v zásadě ano. Takže proto se tam ještě doplnila věta, že v těch ostatních případech je to tedy den, kdy to zařízení nebo ta výrobna byla uvedena do provozu.

Vyvolalo to dvě faktické poznámky, a sice paní poslankyně Berenika Peštová a připraví se pan místopředseda Karel Havlíček.
Já jsem stejně nedostala odpověď na to, jestli je to daň, nebo to daň není a jak se bude přistupovat k těm subjektům, které ve své podstatě neudělají nic špatně. Město má dvě společnosti, jedna druhé - rozumíte, mně spíš jde o to, že tady chci slyšet, že nebude to bráno tak, že je to daňový únik, protože ve své podstatě oni neudělají nic špatného. Takže jenom chci tady slyšet a ubezpečit, že oni nebudou nebo nebude na ně přihlíženo nebo nahlíženo, že dělají nějaké daňové úniky nebo daňové podvody. To je jedna věc. Jsem ráda, že jste tady řekl a zmínil jste, že to nebylo jak na Legislativní radě, myslím tím na plénu, nebylo to ani v komisích. Měl jste na to asi stejný čas jako já, možná trošku déle.
Já děkuji panu ministru Šalomounovi, myslím, že to vysvětlil poměrně dobře. Ale mám tady doplňující, ještě tedy jeden dotaz. Tvrdil jste, že připomínky byly vypořádány, a proto je tedy vše v pořádku. Protože to může ohrozit skutečně příjmy v řádu desítek miliard korun. Jestli byste mohl říct konkrétně, co se přesně změnilo a co změnilo i váš názor.
Vnímám, že se chce s přednostním právem přihlásit pan ministr, nicméně ještě chce doplnit faktickou poznámkou, chce ještě reagovat paní poslankyně, tak to umožním.
Děkuji. Já bych to jenom dopovídala, to, co jsem začala. Pak tedy následuje judikát nebo judikatura, kterou jste zde citoval, ale to vlastně už část toho řekl můj předřečník. To je jedna věc.
Děkuji. Bohužel nám klesají investice. Toto všechno je v důsledku velkých energetických problémů, se kterými se potýkají naše domácnosti, a zejména naše podniky. Od ledna, pane ministře, jsme vás žádali, abyste odpustili platby za obnovitelné zdroje, případně DPH, jedno z toho. Vysmáli jste se nám, arogantně jste tvrdili, že nikoliv. Od dubna vás žádáme, abyste spustil dočasný krizový rámec. Ještě na konci srpna jste tvrdil, že žádná další podpora pro velké podniky už nebude. Poté jste změnil názor, za což děkujeme, ale dočasný rámec se nepřipravil v gesci toho, jak umožňuje Evropská komise. Celá řada firem díky tomu nedosáhne na podporu. Dělá to na mě dojem, že cílem bylo, aby těch firem bylo méně, než kolik by si tu podporu zasloužilo. Od jara tvrdíme, že systém záruk, který připravujete, nepřinese efekt, protože jsou vysoké úrokové sazby. Od července tvrdíme, že jednotný energetický úsporný tarif je už za svým zenitem. On by měl, pane ministře, svůj efekt, kdyby to bylo někdy na jaře, kdyby to bylo možná v březnu, v dubnu. Přesto se zavedl tak, aby se zase po třech měsících ukončil. Od přechodu jara na léto, ať jsem objektivní, tvrdíme, že je třeba připravit celý systém a režim zastropování. Nikoliv, nic se nedělo. Během několika hodin se všechno změnilo. Toto už mělo být připraveno i s námi. Takže ještě jednou, pane ministře, velká výzva: Řešme stropy pro velké firmy, ať už to budeme říkat podle vzoru Německa, anebo podle toho, co umožní Evropská komise v rámci takzvaného dočasného rámce. Totální zmatek, co se tady děje, zejména ve spojení s windfall tax. Dokonce ani nebudu ten, kdo zde bude úplně fatálně kritizovat ten legislativní zmatek. To nechť posoudí potom legislativci. Takže, pane ministře Šalomoune, prosím o vysvětlení toho, jakým způsobem se vypořádáme s tím, že se jedná o zjevný rozpor s nařízením Evropské unie, podotýkám, že za předsednictví naší vlády. Abychom si rozuměli, to není nic proti tomu, že nechceme ty peníze od těch firem dostat. Takže opět dotaz na pana ministra Šalomouna. Pan ministr průmyslu to nebyl schopen nám vysvětlit, respektive hodil to na vás.
Dobře, já chápu, že je těžká doba, ale tady házíme desítky miliard tam, desítky zpátky. Ptala jsem se na rozpočtovém výboru expertů, jak to tedy mají vymyšleno, a oni mi říkali, že ten ERÚ bude správcem v rovině nalézací. Nalézací rovina znamená, že se nalézá. Toto není pro mě dobře odvedená práce. Stihli byste to. Vymlouváte se, protože prostě jste nechtěli jít s kůží na trh. Nechtěli jste jít aspoň do zkráceného připomínkového řízení, protože tak si můžete dělat, co chcete.
Ještě načtu došlou omluvu, která v mezičase došla. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Opravdu to bude faktická, bude to rychlé. Já bych prosila pana ministra, aby si zapisoval ty dotazy, protože já mám něco obdobného a ráda bych ty odpovědi věděla. To znamená, je to daní, není to daní? Ano, vy to nazýváte odvodem.
Děkuji za dodržení času a my nyní můžeme tedy přistoupit k dalšímu přihlášenému. Prosím, máte slovo.

Už jsme tady přijali jeden zákon o dani z mimořádných zisků nestandardním způsobem a pokračuje opět tato praktika vládní pětikoalice. Nám se to nelíbí. To uplatním potom v rámci rozpravy. Ale myslím si, že nejsou tady dány podmínky, a já bych byla ráda, aby pan ministr Šalomoun nám je vysvětlil, aby se k tomu vyjádřil, protože hnutí ANO zváží podle tohoto vysvětlení, zda bude hlasovat pro projednávání ve stavu legislativní nouze, nebo proti.
Ještě se hlásí paní poslankyně Peštová z místa. Paní poslankyně Peštová ruší svoji přihlášku v rozpravě. Je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Pane ministře Síkelo? Je zájem o závěrečné slovo? Tak já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Návrh na zamítnutí, pokud se nepletu, skutečně nebyl podán ve druhém čtení. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích a legislativně technických úpravách. A nyní prosím, aby nás pan zpravodaj seznámil s procedurou hlasování. A vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení v sále. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedkyně. Za B je to poslanec Tomáš Müller. Za C to je můj pozměňovací návrh, který řeší podporu firem. A G je poslední pozměňovací - to je paní poslankyně Berenika Peštová.
Budeme nejdříve hlasovat přednesený návrh procedury. Ptám se, zda má někdo nějaký jiný návrh procedury? Zda chce přednést ještě jinou úpravu? Nikoho však přihlášeného nevidím. A počet se již ustálil, takže zahajuji hlasování o předloženém návrhu procedury. Ptám se, kdo je pro? A budeme tedy postupovat podle této procedury. Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, přesunutí vašich rozhovorů do předsálí, pokud je potřebujete nutně vést, protože budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji pěkně. A posuneme se tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Stanovisko výboru je kladné.
Stanovisko předkladatele? Na mikrofon, poprosím. Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 45, přihlášeno 146 přítomných, pro 145, proti nikdo. Prosím. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Návrh byl přijat. Další, prosím. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro?
Určitě ho všichni znáte, máte ho dobře nastudovaný, mnozí z vás ho mají na svých nočních stolcích. Takže ti, kteří ho mají před sebou, tak si prosím nalistujte stranu 551 a můžete dnes sledovat. A pokračuji: "Z textového výkladu vyplývá, že podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze je existence jedné z těchto mimořádných okolností. Je třeba, aby zároveň byla zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu či byla ohrožena práva a svobody občanů. To platí zejména pro situace, kdy rozhodnutí o použití stavu legislativní nouze nebylo dosaženo konsenzuálně či alespoň většinou nezbytnou k přijetí ústavního zákona. V opačném případě jsou kritéria Ústavního soudu mírnější."
Ano, rozumím vám, pane poslanče.
Tam není žádné odůvodnění, což já nerozporuji, protože to je standardní postup. Ale tady se o důvodech legislativního stavu nouze vůbec nemluví. Pak si vezmu ten zákon. Ten jsem ale nedohledal ve veřejném prostoru. Jestliže existuje, pak bych poprosil, zda by někdo z koalice byl schopen to odprezentovat, nebo nejlépe pan premiér, kdyby vysvětlil důvody stavu legislativní nouze. Tady se píše, že se musí jednat o časově koordinované řešení. Já bych se chtěl pana premiéra zeptat, s čím to má být koordinované. Skutečně se jedná o tak nečekanou a překvapující událost, že musíme pokračovat ve stavu legislativní nouze, když víme, že ten problém existuje od března a už na konci února zde vystupovali lidé a mluvili o dočasném krizovém rámci a žádali urychlené řešení?
Kolegové, kolegyně, prosím vás opětovně, abyste se v sále ztišili, aby mohl pan poslanec pokračovat.
Já se znovu ptám pana premiéra, s čím to má být koordinované, jestli s tím poslaneckým návrhem ve druhém čtení, u kterého ještě večer před třetím čtení koalice vlastně nevěděla, pro co bude hlasovat a jak to celé dopadne? Tak s tím koordinuje vláda? A další otázka. Je nějaká představa, kolik to má být? Nebo v čem tedy spočívá ta škoda, když ten stát vybere míň? Mě by opravdu zajímala nějaká kvantifikace, pane ministře . A tady nezazněla jediná částka a v čem ta škoda spočívá, když bychom měli první čtení, druhé čtení a třetí čtení, tak jak to má být. A k tomu vám přečtu ještě kousek ústavního nálezu: "Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu na samotné vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu. Tento postup lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku. Tak, budu rád, když mi bude odpovězeno aspoň na ty základní dotazy: v čem spočívá ta škoda, jak by byla velká, v čem spočívá ta koordinace a s čím koordinujete a jak je možné, že okolnosti jsou natolik překvapivé a náhlé, že je zapotřebí postupovat ve stavu legislativní nouze.
Já budu plynule pokračovat. On to tady pan kolega, vaším prostřednictvím, pan poslanec Vondráček velmi jasně načrtl, ty naše pochybnosti. A to by tady mělo zaznít zvlášť zřetelně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno. Zahajuji třetí jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme projednáváním pevně zařazených bodů: bodu číslo 119, sněmovní tisk 296, novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; bodem číslo 108, sněmovní tisk 67, novela zákona o Antarktidě, a bodem číslo 1, sněmovní tisk 335, novela energetického zákona. Ptám se, jestli se někdo hlásí k programu jednání? Prosím, pan předseda Cogan.
Včera proběhl i výbor a teď bychom zařadili tento bod na druhé a třetí čtení.
A ještě můžete jednou na mikrofon název toho zákona? Pan předseda Výborný.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.
Takže ještě se někdo hlásí k návrhu na doplnění nebo změnu programu?
Takže to byl můj apel.
Další v rozpravě vystoupí pan ministr Šalomoun.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.
Děkuji.
Jak může být přezkoumatelné, když my ty údaje nevíme. To je článek 6 Ústavy. V případě zákonodárné procedury se tato ochrana vztahuje na postavení parlamentní opozice. Ta moje námitka je právní, nicméně jestliže na ni chcete odpovědět, musíte mi odpovědět hospodářsky, v čem spočívají ty škody, o jaké výši se bavíme. Potom píšete, že je to nutné a že to spěchá, protože to koordinujete.
Hlásí se dál někdo do rozpravy?
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Kdy nastává přímá použitelnost? Z tohoto důvodu se též navrhuje předložit návrh zákona v režimu legislativní nouze.
A já tedy zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Návrh usnesení byl schválen. Jsme ve zkráceném jednání a já poprosím, aby předložený návrh uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Ačkoliv je nařízení Rady přímo použitelným právním předpisem, není možné jej správně aplikovat bez přijetí vnitrostátní právní úpravy. Nařízení Rady totiž neřeší, jakým způsobem mají být nadměrné příjmy vybírány, a neupravuje ani tak zásadní otázku, jako je uložení povinnosti konkrétním výrobcům strpět odvedení části svých výnosů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby zákonná právní úprava stanovila jasná pravidla pro odvod z nadměrných příjmů. Návrh zákona definuje poplatníka odvodu, předmět odvodu, správce odvodů a další podrobnosti nutné k aplikaci tohoto nařízení v praxi. Zároveň v souladu s nařízením Rady využívá možnost vyloučit z předmětu odvodu určité příjmy z prodeje elektřiny, taxativně vyjmenované v návrhu zákona. Návrh zákona stanovil, že správcem odvodů bude Energetický regulační úřad, který však bude mít možnost dožádat o provedení úkonů nebo jiných postupů orgán Finanční správy. Případné spory mezi správcem odvodů a dožádaným orgánem bude řešit Ministerstvo financí. Obě jednání byla velice konstruktivní a věcná, za což v takto napjaté situaci, kdy je opravdu nutné tuto legislativu rychle přijmout, děkuji. Dovolte mi dále, abych zmínil základní diskutované oblasti na jednotlivých výborech. Návrh byl schválen kvalifikovanou většinou na jednání ministrů pro energetiku. V České republice nicméně využíváme na odvod daňové procesy, což není ojedinělá věc. Daň z mimořádných zisků v sektoru elektroenergetiky je národním opatřením stropování tržních příjmů výrobců. Je částečně přímo použitelná evropská právní úprava, na kterou se musí národní právo adaptovat. Proč jsou odlišné hodnoty pro jednotlivé zdroje? Mám tady bez čísla vyúčtování odvodů za prosinec 2022, dva měsíce po uplynutí odvodového období, od pana předsedy Adamce, opět souhlasné stanovisko, již bylo projednáno na hospodářském výboru.
Návrh nebyl přijat. Stanovisko? . Návrh byl zamítnut. Nyní jsme se tedy vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, pokud mám správné poznámky. Je to tak, pane zpravodaji?
Tak chci říct jenom to, že klub hnutí ANO se u tohoto zákona jako celku zdrží.
Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh byl přijat.